Ale říkám, shodujeme se v tom, jakým směrem jdeme, a chceme tu problematiku řešit rychle. Věřím, že tady na tom bude naprostá shoda. Stejně tak jako budeme řešit exekuce u těch, kteří pobírají starobní důchod a tak dále. Myslím, že v tomto jsme tady napříč poslaneckými kluby ve shodě. Proto bych doporučoval buďto to tedy přepracovat, nebo pojďme tou společnou cestou, která dává i z hlediska právního smysl a má hlavu a patu. Děkuji.
Dámy a pánové, já bych chtěl reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na pana Výborného. Možná je možné vytvořit koncepční a rozsáhlejší řešení. Není tomu tak. Byli byste překvapeni, jak šmejdi, s kterými jsme si mysleli, že už jsme dávno zatočili, se transformovali a podnikají úplně jinak. A co je na tom špatného, když prostě zabráníme úročení úroků? Prosím vás, zamyslete se nad tím, že ne všichni jsou natolik dobří.
Děkuji, vážený pane předsedající. Neprošlo mi to, protože tehdy vůle pravicové koalice Petra Nečase a Miroslava Kalouska neměla zájem na tom, aby vůbec ochránila lidi, a brala exekuce jako předmět podnikání, který je výhodný, zejména pro ty exekutory, přestože exekuce je výkon státní moci.
Nyní se zeptám, zdali je zájem o závěrečná slova. Pardon, máme tady návrh na zamítnutí, ale já předtím ještě přečtu omluvy, než si zahlasujeme. Dvakrát jsem ještě zagongoval. Připadá mi, že je nás již v sále dostatek, vidím to i na kvoru. Kdo je proti zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Návrh na zamítnutí byl přijat a tímto projednávání tohoto tisku je ukončeno.
Střídání proběhlo. Jako další bod je zde bod Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Radek Holomčík.
Akorát o tom neskládáme dadaistické básně, ale přicházíme s konkrétními návrhy a budeme přicházet s konkrétními návrhy, které pomohou řešit problémy našich lesů, naší krajiny, naší půdy, naší vody, a také chceme bojovat proti tomu, aby se bohapustý byznys maskoval za něco, co má přinést přírodě nějakou pozitivní hodnotu, ale co v reálu celou situaci jenom zhoršuje. Dalším důvodem pro povinné přimíchávání bylo dosahování cíle snižovat emise skleníkových plynů v celkovém životním cyklu dodávaných pohonných hmot. Existuje však již velké množství důkazů o tom, že biopaliva první generace se nepodílí na snižování emisí skleníkových plynů, ba naopak. Jak se v posledních letech ukazuje, je nutné dosahování stanovených cílů skrze podporu biopaliv první generace přehodnotit. Biopaliva v současnosti používaná jako příměsi do pohonných hmot se téměř výlučně vyrábí z potravinářské biomasy. U v současnosti používaných biopaliv tedy existuje konkurenční užití půdy pro výrobu potravin či krmiv. Z pohledu dopravy souhlasíme s tvrzením, že přestože biopaliva mají některá pozitiva, jako lepší spalování, existují nezanedbatelné nevýhody s nimi spojené, jako zejména větší spotřeba metylesteru řepkového oleje v porovnání s motorovou naftou při provozu vozidel. Nevýhodou je i možnost poutání vody do lihu v pohonných hmotách, a tím i zvýšení korozivosti kovových částí motorů vozidel. Dalším aspektem jsou technické problémy ve spalovacích motorech. Vesměs všechna biopaliva vyžadují úpravu palivové soustavy a optimalizaci chodu motoru. Některá biopaliva vyžadují zkrácení intervalů výměny oleje. Shora uvedených cílů lze dosáhnout i jinými, vhodnějšími způsoby, například podporou komplexního řešení v oblasti intermodální dopravy, používáním úsporných dopravních prostředků v městské hromadné dopravě -
Děkuji panu vicepremiérovi, že se mezi nás vrátil.
Já bych také rád poděkoval panu ministrovi prostřednictvím pana předsedajícího za to, že umožnil pokračování projednávání našeho velkolepého návrhu. Kde jsem to skončil? Shora uvedených cílů lze dosáhnout i jinými, vhodnějšími způsoby, například podporou komplexního řešení v oblasti intermodální dopravy, používáním úsporných dopravních prostředků v městské hromadné dopravě, efektivním využíváním kapacit automobilové dopravy, podporou elektromobility a vodíkových dopravních prostředků zejména u nákladní automobilové dopravy a v neposlední řadě decentralizací energetických zdrojů. Souhlasíme s návrhem zrušit povinnost přimíchávání biopaliv do pohonných hmot, a to z výše uvedených důvodů.
Celé by to bylo úplně zbytečné, pokud by měly platit právní připomínky, které jste zmínila. Pak se nemáme šanci vypořádat absolutně s tím, co stát není schopen zvládnout v rámci lhůt, které si sám zákonem ukládá. Ukládá je občanům a musí je nutně stejně závazně ukládat také sobě. O to nám běží. A není to málo. Jde o to, aby lidé opravdu měli větší právní jistotu, měli vůči státu alespoň trochu vyváženější pozici, aby nebyli těmi, kteří jsou pronásledováni, kontrolováni, těmi, na které se zaklekává, ale aby vůči státu mohli vystupovat zodpovědně a měli právo očekávat adekvátní odpověď. Adekvátní například v tom, že se lhůty budou naplňovat. A ta současná praxe, to chci zdůraznit, není o zmeškání lhůty v řádu jednoho dne, a to ani v případě stavebního řízení, ale i v mnoha jiných řízeních, o která také běží, protože tam jde jak o peníze, tak často o osudy lidí, tak to promeškání lhůt často přesahuje řád měsíce, dvou měsíců i tří měsíců. Znovu zdůrazňuji, že fikce souhlasu a ten návrh ve správním řádu v tomto směru je legislativně naprosto správný. A zároveň si dovolím ještě jednou zdůraznit, že opravdu jde o to dosáhnout, aby se fikce vůbec nemusela naplňovat, ale aby úřady rozhodovaly ve lhůtách, které jim zákon určuje. To je přece normální.
A jinak zatím žádnou další přihlášku nemám do rozpravy.
Víte, já když poslouchám argumentaci, návrh předkladatelů, tak té myšlence rozumím. Souhlasím s ní. A povedlo se to. A jsem za to rád. A dneska zpětně za to chci poděkovat. A když zůstanu opět pouze u toho zákona v uvozovkách o liniových stavbách, tak ti z vás, Zbyněk Stanjura, kteří jsou zkušenější než já, byli tady u začátku, tak se podívejte, jak tenhle zákon vznikal. V roce 2009 byly problémy s výkupy pozemků. Prostě lidé nechtěli ty pozemky prodávat. Bylo to moc.
Nyní tedy mám jednu faktickou poznámku, což je pan poslanec Martin Kupka. Prosím, vaše dvě minuty. Nyní tedy pan poslanec Mikuláš Ferjenčík do obecné rozpravy a připraví se předseda klubu ODS pan poslanec Stanjura.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To proto, protože občan přece očekává od toho státu, že rozhodne rychle, to je pravda, tam naprosto s předkladateli souhlasím. Nicméně ale také očekává, že rozhodne v souladu se zákonem. Takže to se taky může stát. A i práva občanů, kteří třeba budou tou stavbou omezeni, je potřeba chránit.
Zatím poslední přihláška do obecné rozpravy.
Co je na tom revolučního, co je na tom radikálního? Nebo pro pana kolegu Ferjenčíka. Tak pokud stát chce v nějaké činnosti delší lhůtu, tak ji uzákoňme. Ale chceme vyrovnat ten vztah mezi státem a občanem. Stát může všechno a občan nemůže skoro nic. Bezesporu stát. Co je na tom revolučního, radikálního, nevím, co všechno, odvážného, že chceme, aby stát plnil zákonné lhůty? Nic jiného nechceme. Kdybychom ty zákonné lhůty chtěli radikálně zkrátit, tak se můžeme bavit o tom, jestli je to dobře, nebo špatně, zda je to revoluční, nebo radikální, zda je to uskutečnitelné. My tady podléháme tlaku úředníků. Dobře, vyřešili jsme několik vyjmenovaných staveb. Ale v každém stavebním řízení se čeká měsíce na závazná stanoviska, řekne vám to skoro každý stavebník, přestože podle zákona by to závazné stanovisko mělo být ať už kladné, nebo záporné. A to je všechno.
Šlo tedy o nárůst povinného odběru o čtvrtinu. Tedy pan prezident Klaus tehdy, myslím, že přispěl s jednou ze svých vizí, která je platná dodnes, tedy že biopaliva, tak jak je u nás podle zákona musíme přimíchávat do našich paliv a do našich automobilů, přírodě škodí. A tak jsem se rozhodl, že se přidám ke svým kolegům z pirátské strany a s dalšími kolegy poslanci za ODS jsem tento zákon podepsal. Kolem poloviny ten Preol. Pan Andrej Babiš tenkrát přiznal, že lobboval za biopaliva, volal některým poslancům a snažil se jejich rozhodování ovlivnit. Ovšem ten zájem hájí zdatně dále. Děkuji za pozornost.
Nyní by měly být na řadě faktické poznámky. Než pozvu kolegu Ferjenčíka, seznámím vás s omluvenkami. A nyní tedy prosím s faktickou poznámkou pana poslance Ferjenčíka, připraví se pan poslanec Faltýnek.
Děkuji za slovo, pane předsedající, já jsem chtěl jenom stručně reagovat na kolegu Zahradníka. Tak prosím nezaměňovat. A jenom jsem tady chtěl uvést pro záznam, že to nebyli Piráti ani voliči Pirátů, kdo prosadil biopaliva v České republice, bylo to 68 poslanců ČSSD, 18 poslanců ODS, 25 poslanců KSČM, 8 poslanců KDU-ČSL, 3 poslanci Strany zelených a několik nezařazených poslanců, mezi jinými Miroslav Kalousek. Děkuji za pozornost.
Také děkuji a nyní prosím pana poslance Faltýnka s faktickou poznámkou.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, já bych chtěl říct pouze jednu větu. Já si stále vážím vaším prostřednictvím pana hejtmana Zahradníka.
Ale já neskončím. První mýtus: náš návrh ohrozí naše mezinárodní závazky. Tento paragraf tam zůstává. Není to pravda. Důležité říct. Tady bych rád citoval jeden odstavec ze stanoviska Ministerstva zemědělství. "Dále máme za to, že zásadní omezení spotřeby biopaliv první generace v České republice by rozhodně neznamenalo odklon od pěstování a zpracování řepky olejky a dalších surovin na výboru biopaliv. Obdobně to platí i pro kukuřici a cukrovku. Nevyužité suroviny a vyrobená biopaliva by v daném případě byly pouze vyváženy do okolních zemí EU." Tady je potřeba říct, že jestli něco poškozuje většinu českých zemědělců, je to dlouhodobé směřování české zemědělské politiky. Vlastně tady ta skutečnost, kterou jsem teď četl ze stanoviska Ministerstva zemědělství, tomu do určité míry nasvědčuje. To jenom dokládá tu absurditu toho, jak je vlastně ten systém postavený. S tím by se do určité míry dalo souhlasit. A co my tím zákonem, tou původní podobou, vlastně dodavatelům říkáme? A nejenom dodavatelům, ale i třeba na ně navázaným technologickým firmám? Investujte si, do čeho chcete, ale biopaliva stejně budete používat dál, ať se děje, co se děje. Vidíme velký potenciál i z hlediska hospodářství. Tady je řada inovativních firem. Vysoké školy dělají vysoce zajímavý a hodnotný výzkum. To také není úplně pravda. Většina států k tomu přistoupila nějakým mixem, ve kterém samozřejmě biopaliva jsou, ale nestojí to jenom na nich. To jsou také zajímavá čísla. Takhle to fungovalo. A také to byla jedna z prvních věcí, kterou nám EU bezprostředně po našem vstupu zatrhla z pochopitelných důvodů. A spíše menší půl pravdy. První generace, zejména první generace. Není to pravda. Ten podporovaný, ten chtěný. U biopaliv, která jsou například z palmového oleje, je tento postup ještě razantnější. Ale ne tak u nás. My si myslíme, že pokud máme nějakým smysluplným způsobem řešit otázky snižování emisí v dopravě a snižování závislosti na fosilních palivech, tak se stát nemůže chovat jako dráb. Nemůže přijít a soukromému sektoru jenom tak z placu střelit nějaké tvrdé podmínky. On to může v extrémních případech.
To přece je potřeba řešit, jakým způsobem se s tím vypořádává soud, na který se můžeme obrátit, protože nikdo nemůže být odebrán svému zákonnému soudci. A já samozřejmě mohu vytýkat právní zpracování toho návrhu docela efektivně, ale nemám to v úmyslu. Já si myslím, že to je možné, že to ustanovení toho nejobecnějšího právního předpisu, tedy občanského zákoníku - a je to nejobecnější právní předpis, tak byl konstruován. Ty pokusy o tu novelizaci spíše skončily v tom, kdy se tady hádáme ještě dnes o svěřenecké fondy. Je to pravda. Ale na druhou stranu, proč nestanovit právě v tom nejobecnějším právním předpisu, občanském zákoníku, co je prioritou toho splácení? To je možná konstrukce. Možná, že potom ho kolegové stáhnou, protože například vláda do té doby předloží nějakou komplexnější novelu, ke které se budeme moci vyjadřovat, ano, i z toho pohledu, který tento návrh zákona řešit nemůže, protože tak ani není koncipován. On vyjadřuje velmi úzkou část toho, co se odehrává mezi věřiteli a dlužníky, a podle mého soudu ji upravuje celkem pochopitelným způsobem. Takže já jsem pro to, abychom to prvním čtením pustili.
Děkuji. Než dám slovo panu poslanci Grospičovi s faktickou poznámkou, přečtu omluvy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vláda má za to, že by mohla narušit některé stávající funkční produkty. Já bych tady ale chtěl také říci, že k tomu stanovisku vlády lze uvést z mého pohledu, že insolvenční zákon, na který se odvolává, problém jako takový vůbec neřeší. Já si tedy z tohoto pohledu myslím, že tento návrh má samozřejmě řadu nedostatků a je otázkou jeho další vývoj.
Děkuji za dodržení času.
Máme tady všichni plno řečí o tom, jak je třeba zjednodušit stát, snížit byrokracii. A my chceme jediné, aby stát plnil lhůty, které má v zákonech. A najednou je s tím problém. Těch, kteří po státu něco chtějí a platí daně? Očekávají servis a služby za ty svoje peníze? My taky říkáme, že těch předpisů, rozhodnutí, regulací, nařízení je příliš mnoho. A to je taky cesta, jak zjednodušit to řízení a možná ho zrychlit. Ale tady se nebavíme o zrychlení, tady se bavíme o dodržování zákona. A najednou to nejde! Tak si představte, proč mám u kontrolního hlášení pět dnů? Pět pracovních dnů má malý podnikatel, který má třeba externí účetní! A co se stane, když ten živnostník nesplní pět dnů, ukrutně krátkou dobu? Bez milosti! A na druhé straně když ten berňák to bude dělat rok nebo dva, tak je to v klidu. Deset let, aby zkontroloval DPH. Jsme na to připraveni. A ty argumenty pak mohou být úplně stejné. Už to říkal Martin Kupka ve svém vystoupení. Takže já vás žádám, abyste to pustili do dalšího čtení, abyste na tom s námi spolupracovali, protože to je jednoznačně ve prospěch občanů. Ale jsou včas. A ten, kdo tu stavbu připravuje, se na to může spolehnout. A ne že bude čekat někdy rok, někdy rok a půl. A není to jednotlivý případ. Tak čeho se vlastně bojíme? Úplně normální věc, aby stát dodržoval lhůty, které jsme mu my zákonodárci v zákonech uložili. To si nevymysleli ti úředníci. A teď, když chceme říct, že když to nesplní, tak je souhlas, tak se toho bojíme. Nebo někteří z nás se toho bojí. Čeho se vlastně bojíme? Dneska tu jistotu nemá. A co je ještě horší, tomu, kdo to nedodržuje, se nic nestane. Na rozdíl od občana, podnikatele, živnostníka. Proč nechcete zvýšit práva občanů?
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty, máte slovo.
Ale přece ten úředník není samostatný sám o sobě. Má svoje nadřízené. Subjektivní důvody? Nebo jsi jenom líný? Ptejme se, kde je zodpovědnost tajemníků úřadů za to, jak pracují úředníci na úřadech! To tady nezaznívá.
Děkuji za slovo. Myslím si, že s tím souhlasíme všichni. Zazněl tady konkrétní dotaz, tak já odpovím za nás. My jsme převzali hlavní město Praha v podobě, že tam nikdo žádné lhůty na stavebních úřadech nekontroloval ze strany magistrátu vůči městským částem. Proto se musí nastavit efektivní kontrolní systém.
Prosím, pane poslanče.
Já ještě zkusím odpovědět panu Ferjenčíkovi na ten konkrétní příklad. No samozřejmě, že nám jde o to, aby stát rozhodoval správně. Na to mají lidé právo. Ale k tomu také patří, aby rozhodoval správně a včas, protože od toho jsou lhůty.